České republice tato dohoda ukládá rozsáhlé a nákladné povinnosti, Spojeným státům naopak neukládá povinnosti žádné, anebo jen minimální a spíše formální. Smlouva jasně předpokládá, a to je její základní obsah a také základní důvody jejího vzniku, že na českém území vzniknou prostory a zařízení, které budou pod výlučnou kontrolou amerických ozbrojených sil a kam nebude mít nikdo jiný přístup. Jak jsem již předeslal a jak píší někteří odborníci na mezinárodní politiku a mezinárodní vztahy, například profesor Drulák: Co jiného jsou vojenské prostory a vojenská zařízení, kde se nacházejí americké zbraně a americký vojenský materiál pod výlučnou kontrolou amerických ozbrojených sil, než americké vojenské základny? Jenom se tomuto slovu v této smlouvě vyhýbáme. To je rezignace na výkon státní svrchovanosti a nic jiného. Jak už jsem uvedl, americká letadla, plavidla a vozidla budou moci na základě této smlouvy volně vstupovat do České republiky a pohybovat se po ní. Ohledně zbraní a dalšího amerického vojenského materiálu, který bude u nás umisťován, existuje pro Američany jediná ze smlouvy vyplývající povinnost: dovoz takového materiálu má být předem ohlášen. Pouze ohlášen, nikoliv už kontrolován českou stranou. Jediné právo, které to bude Česká republika mít, je skutečnost, že to celé zaplatí. Smlouva ve své preambuli uvádí, že přítomnost ozbrojených sil Spojených států amerických přispívá k posilování bezpečnosti a stability České republiky a celého našeho regionu. Ale my z nedávných i současných zkušeností z různých míst světa dobře víme, že takováto jednoduchá rovnice neplatí a nefunguje. Velmi dobře vidíme, že americká vojenská přítomnost, ať už přímo v některé zemi, nebo jejich přítomnost v bezprostřední regionální blízkosti, například fatálně zhoršila bezpečnost Iráčanů či Afghánců. Tato vojenská přítomnost také vede na jedné straně k přílišnému spoléhání se na všemocného spojence a na straně druhé může vést k zatažení příslušné země do vojenského konfliktu, a pravděpodobně povede, a podrývá naši státní svrchovanost a suverenitu. Nechtějme být vazaly. Buďme sebevědomým a suverénním národem a státem. A neuzavírejme pro Českou republiku a její občany zásadně nevýhodné smlouvy, byť nám jsou falešně předkládány jako jediná možná volba mezi Západem a Ruskem, mezi demokracií a diktaturou. Jde o zásah do naší trestní jurisdikce, a tudíž i do svrchovanosti našeho státu. Ano, můžete namítat, že ústava vyžaduje ještě splnění druhé podmínky - přenosu pravomoci našich státních orgánů na mezinárodní organizaci, ale nikoliv na cizí stát, jak se děje v případě této smlouvy. To je z formálního hlediska pravda.
Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já navrhuji nový bod programu, který se bude jmenovat Diskuse - pokles počtu narozených dětí v České republice. Já jsem k tomuto tématu už interpeloval pana ministra Válka. Už je to několik měsíců. Jaké mohou být příčiny? Takže jaké mohou být příčiny? Já neříkám, že by to zrovna mělo být to nešťastné očkování, které se nám nabízí, ale je to jedna z možností. Samozřejmě možností je víc. Může to být nějaký přirozený stav, který souvisí s kolísáním počtu potenciálních rodiček. Může to být samozřejmě energetická krize, nebo válka na Ukrajině, následky prodělaného covidu, anebo ta příčina, o které se tedy nesmí ani moc mluvit, ale já si to tady dovolím za tímto stolkem a zmíním to otevřeně, že by to bylo očkování genetickými vakcínami. Ono se to pak postupně restituovalo a upravilo se to na předchozí úroveň. Tak asi nám je nikdo neunesl, nebo že by všechny odcestovaly tak náhle, nebo že by zemřely, to tak nebylo. Počty dětí jsou známy.
Tady nejde, paní ministryně, o chyby. Ty by asi každý pochopil. To se stane každé vládě, notabene v tomto období. Tady jde o to, že tyto lži ti lidé prostě neodpustí. A ten výsměch, který je tím provázen, a mohl bych tady desetkrát ukazovat na to, co zde prováděl pan ministr Síkela, je to, co přivádí lidi do situace, že vás považují za nedůvěryhodnou vládu. A nyní po nich chcete podporu. Závěry se vyhodnocují od lidí naprosto opačně, než jak je vláda prezentuje, a logicky se stáváte nedůvěryhodnou vládou. A teď samozřejmě logicky se očekává akt opozice. Mohli bychom si to vychutnávat, mohli bychom vás na tom lynčovat, mohli bychom říkat, jakým způsobem jste všechno udělali špatně. Protože co je podstatou té smlouvy? Pokud by Česká republika potřebovala pomoct, Sněmovna o to požádala, tak aby to vůbec bylo nějakým způsobem administrativně schůdné. Není tam žádná změna. To je třeba objektivně říct. Opravdu, fakt to říkám zodpovědně, jsme všechno prostudovali v té smlouvě a garantuji, že bychom nikdy nepodpořili dokument, který by znamenal trvalou přítomnost cizích vojsk nebo výstavbu základen, nemluvě o rozmisťování jaderných zbraní. Jsou to dezinformace. Ještě jednou: Není tomu tak! Naopak, v určité situaci to může naši bezpečnost v budoucnu posílit. Musíme si jasně vyjasnit, jestli chceme být v NATO, nebo nechceme být v NATO. Já jsem pevně přesvědčen, že drtivá většina gramotné veřejnosti si uvědomuje, že být v NATO je nesmírně důležité a že to je zásadní. Jestliže 30 členů směřuje k tomu, a dokonce 24 už jasně prokázalo to, že dokážou být v této věci elementárně spolehliví, to znamená, nemají žádný fatální problém s tím přihlásit se k této smlouvě, a můžeme se bavit klidně o visegrádské skupině - Polsko, Slovensko, Maďarsko - tak si nedovedu představit, že naše země by měla být mimo tuto hru. Nebo jediní, kteří se proti tomu postaví? Dovedeme si představit situaci, že bychom někdy v budoucnu něco potřebovali a že bychom očekávali nějakou vstřícnost? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Takže není to jenom o tom, že někde budeme stát s nataženou dlaní, ale měli bychom být zodpovědní a v určitých věcech také ukázat určitou míru spolehlivosti i z naší strany. Tím spíše, když v dané chvíli se nemění nic zásadního a je to víceméně pokračování toho, co tady jest. Proto tuto smlouvu podpořím.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme jedenáct hodin večer a vlastně debata se teprve rozbíhá. Samozřejmě naše vláda je připravena diskutovat o všech otázkách a myslím si, že toho prostoru tady máme vlastně víc než dost. Já totiž rozumím tomu, že i úplně běžný občan, který se o politiku zajímá povšechně a netvoří jeho celodenní náplň jako nás tady politiků v této Sněmovně, tak prostě rozumí tomu, že se Evropa dostala do nejzávažnější bezpečnostní krize od konce druhé světové války, a rozumí tomu, že ruská válka proti Ukrajině zcela zásadně proměňuje bezpečnost Evropy, to bezpečnostní prostředí. A samozřejmě naše vláda zcela logicky na tuto změnu bezpečnostního prostředí reaguje. Že se na dojednávání této dohody mělo pracovat daleko dřív. Ale to není otázka naší vlády. Ta dohoda rozšíří naše klíčové partnerství a spolupráci se Spojenými státy právě v obranné a bezpečnostní spolupráci. Proto jsme v Evropské unii, proto jsme v NATO. Historie ukazuje, že pokud se na evropském kontinentu semele něco vážného bezpečnostně, tak to na nás má dopad, ať už se bavíme o první světové válce, o druhé světové válce, a jedině bezpečná Evropa znamená bezpečné Česko.
Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Kettner dále navrhuje nový bod pod názvem Soustavné porušování školského zákona. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu na pořad schůze. Ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Vypořádali jsme se se všemi navrženými změnami pořadu schůze, já se pro jistotu ujistím, jestli tomu tak skutečně je, protože těch návrhů bylo skutečně hodně.
A já prosím, aby předložený návrh uvedla ministryně obrany Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo. V době, kdy nedaleko našich hranic stále probíhá brutální ruská vojenská agrese, je v bezpečnostním zájmu České republiky prohloubit obrannou spolupráci se Spojenými státy americkými. Spojené státy jsou naším nejdůležitějším spojencem, který garantuje obranu naší země i celé Severoatlantické aliance. Proto Česká republika uvítala návrh Spojených států sjednat dohodu o spolupráci v oblasti obrany, běžně nazývanou jako DCA, která by upravila právní postavení příslušníků ozbrojených sil Spojených států na území České republiky. Dohoda nedává ozbrojeným silám Spojených států amerických právo pobývat na území České republiky. Jejich pobyt musí vždy schválit vláda nebo Parlament České republiky podle článku 43 ústavy. Pokud bude pobyt amerických ozbrojených sil schválen podle článku 43 ústavy, právní postavení amerických vojáků se bude následně řídit dohodou. Konkrétní aktivity amerických ozbrojených sil během jejich pobytu na území České republiky budou vždy realizovány na základě domluvy mezi Českou republikou a Spojenými státy. Vyjednávání textu dohody zahrnovalo čtyři kola jednání za účasti vyjednávacích týmů České republiky a Spojených států a řadu dalších dílčích jednání o specifických otázkách. Dílčí záležitosti byly dle potřeby projednávány také s experty dalších rezortů a úřadů. Dohoda bude prováděna primárně v gesci Ministerstva obrany, které bude jejím prováděcím orgánem a bude koordinovat jak spolupráci s americkou stranou, tak součinnost s ostatními ministerstvy a ústředními správními úřady, jejichž působnosti se dohoda dotýká. Všechny členské státy NATO na východní hranici takovou smlouvu již mají sjednanou. Pochybuji, že by pan Tomio Okamura řekl o Viktoru Orbánovi, že se chová jako Biľak. Byla jsem zpravodajkou toho usnesení a myslím si, že si to pamatujeme poměrně přesně. No a jak už jsem vám tady říkala před chvílí, hádejte, kdo hlasoval pro pobyt britských vojáků, a nejenom britských vojáků? Tohle jsou prosím fakta. Fakta dohledatelná, fakta, která vám můžu dát k dispozici. Pro byl pan Jaroslav Dvořák, paní Monika Jarošová, pan Radek Rozvoral, pan Pavel Jelínek, paní Karla Maříková, paní Lucie Šafránková, pan Jiří Kobza, pan Tomio Okamura, pan Jaroslav Holík, pan Jiří Kohoutek, pan Zdeněk Podal, pan Radovan Vích, pan Jan Hrnčíř, pan Radek Koten a pan Miloslav Rozner. Já se tedy ptám, kolegyně a kolegové, co ty čtyři hodiny jste nám tady vlastně chtěli říct? Chtěli jste nám říct to, že hnutí SPD, nebo Úsvit nebo jak jste se jmenovali, nepodpoří nikdy nějaký pobyt nějakých amerických vojáků? Pane Okamuro, prostřednictvím pana místopředsedy, jste vůči Američanům zaujatý? Že Britové vám nevadí a Američané vám vadí? Hraje tam roli nějaká historická souvislost toho, že vám to vadí? Takže ještě jednou v závěru já děkuji všem kolegům, kolegyním, kteří vnímají tuto smlouvu jako smlouvu, která je třeba. Podařilo se nám tam prosadit věci, které skutečně v jiných smlouvách nejsou, a já za to těm lidem děkuji. A děkuji předem všem, kteří nebudou projednávání tohoto bodu obstruovat a kteří budou klást samozřejmě dotazy, na které jsem připravená odpovídat, ale nebudou z toho dělat tuhle komedii, co jste tady ty čtyři hodiny dělali vy, kolegové z SPD.
Nyní promluví zpravodaj pro prvé čtení Marek Ženíšek. Faktické poznámky slouží jako reakce na probíhající rozpravu, která není otevřená.
Odůvodnění bylo delegováno na ministryni obrany Černochovou, která v takto zásadní otázce ale rozhodně nikdy nemůže zastupovat desetimilionovou republiku. A píše nám spousta rozhořčených občanů, že zde žádné cizí základny nechce. A já s nimi souhlasím. Zastávám tedy názor, že v souladu s Listinou základních práv a svobod a s Ústavou České republiky k Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany by se měli vyjádřit svým hlasováním občané v celonárodním referendu podle příslušného zákona. Proto vás žádám o podporu našeho zákona o referendu při jeho projednávání ve Sněmovně. Pokud tu ovšem americké vojsko nechceme, pak je dohoda zbytečná. Ministryně Černochová dále tvrdí, že Parlament je pojistkou, která může zabránit vstupu a trvalé přítomnosti vojska USA na našem území - což je nesmysl, jelikož současná vládní většina prohlasuje bez mandátu občanů, bez souhlasu veřejnosti cokoliv, co se jí zlíbí. A znovu připomenu, že vládní koalice získala ve volbách pouze 43 % hlasů občanů, nikoliv většinu. Parlament, a to Sněmovna i Senát, tedy nejsou žádnou pojistkou. Přesněji, jsou pojistkou pro vládu a Spojené státy, že si s naší zemí udělají, co se jim zlíbí, navzdory odporu většiny našich občanů. Tou skutečnou pojistkou je referendum, kterému ale vládní koalice brání. Pobyt cizích vojsk, navíc za podmínek, kdy se vymykají českým zákonům, a to prokazatelně, je obrovské omezení naší suverenity, které nemá právo odsouhlasit žádná vláda, žádný parlament bez souhlasu většiny občanů České republiky. Tahle země není, vážení kolegové, jen vaše. Je nás všech, všech občanů České republiky, a vy byste to měli respektovat a v prvé řadě požádat občany o jejich souhlas. Závěrem budu čistě jednou větou reagovat na ty osobní útoky paní ministryně Černochové. Paní ministryně, já mám ženy rád a já opravdu na vaše útoky reagovat nebudu, protože jste žena, a já jsem samozřejmě nad věcí. Ale mí kolegové spolustraníci se ve faktických poznámkách vyjádří za mě. Ono totiž vždycky útočí ti, kterým klesá podpora. Ale já vás mám rád jako ženu a já jsem opravdu nad věcí a nenuťte mě do toho. Děkuji za pozornost a přeji vám - i vám, paní ministryně - hezký večer.
Eviduji tři faktické poznámky - první pan poslanec Vích, poté pan poslanec Foldyna a poté paní ministryně Černochová. Prosím.
Já budu reagovat na vystoupení paní ministryně Černochové.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já vás tedy vyzývám, paní ministryně, abyste doložila to, co jste tady řekla - že Tomio Okamura tuneloval Úsvit. V roce 2015 státní zástupce toto obvinění prošetřil a odložil.
Já jsem tady citovala kolegy z Úsvitu, kteří takto komentovali to, co činil Tomio Okamura, když opouštěl Úsvit a stal se nezávislým poslancem. K tomu, co tady říkal kolega Vích. Takže to jsou dva mandáty, pane kolego. K tomu, co tady říkal pan Okamura. Takže není žádná pravda, že by si tato vláda chtěla uzurpovat nějakou další pravomoc. DCA je běžnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou podléhající podle ústavy souhlasu Parlamentu. Na základě čl. 10 ústavy má DCA přednost před zákonem, může tedy obsahovat odlišnou úpravu, než jaká je v zákoně, proto se schvaluje v Parlamentu. Obsah DCA musí být v souladu s Ústavou České republiky a dalšími ústavními zákony, protože DCA není nadřazena Ústavě ČR... ani dalším ústavním zákonům. Je to nesmysl, co tady zaznělo.
Děkuji za slovo. Já chápu, že paní ministryně je zřejmě rozrušená a neuvědomuje si, co tady vlastně řekla nebo neřekla. Tak já jí tady říkám, že ona neřekla, že někoho cituje!
Dobře, já to respektuji, že kolegové si myslí, že při hlasování by nemělo být uděleno přednostní právo, a budeme tak postupovat i zítra. Nebo máte nějaké indicie o tom, že to nebyla pravda? To mi jenom nebylo jasné a na to jsem se chtěl jenom zeptat.
Nyní přistoupíme k projednávání další interpelace a tou je interpelace na ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 1. června 2023 do přítomnosti ministra spravedlnosti. Další interpelací je interpelace opět na pana ministra Blažka. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 1. června 2023 do přítomnosti ministra spravedlnosti. Pan ministr je řádně omluven, tudíž trvá důvod přerušení této interpelace, a já tuto interpelaci... projednávání této interpelace pro dnešní den ukončuji. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslankyně Aleny Schillerové ve věci daňové brzdy. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 1. června 2023 do přítomnosti předsedy vlády. Předseda vlády je přítomen, budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Ano, momentálně je už zahájena a je též otevřena rozprava, do které jste se právě přihlásila.
Tehdy to byl dotaz, dnes vím, že ano, plánuje. Existuje hranice, kterou bude vaše vláda považovat za nepřekročitelnou? Děkuji vám za vaši odpověď a tak dále a tak dále. A teď jsme tady a teď abychom se dozvěděli, jak se ty věci mají.
Pan premiér se hlásí do rozpravy.
Neměli bychom si ani říkat, že je to nějaká globálně celkově nebezpečná skupina lidí, kteří tady něco ohrožují. Ale znovu bych se vyhnul té interpretaci, prosím, že Česká republika je plná nějakých dezertérů.
Vyhnou se tomu prostě, protože bohužel taková je realita, a potom tady žádají o vízum dočasné ochrany. Já se jenom dotazuji a ptám se, protože mi volá spousta lidí, diví se prostě, co tady ti mladí muži dělají.
Pan ministr, prosím.
Já tomu rozumím a určitě nebudu tvrdit, že tady nejsou lidé, kteří se nějakým způsobem své povinnosti vyhnuli. Prosím, nerozporujme ani ten fakt, že řada těch mužů se sem skutečně legálně dostala. Dokonce se nemůžeme v té zemi bavit ani o žádných bezpečných lokalitách.
Interpelace tímto vypršela. Nyní poděkuji panu ministrovi a předám slovo panu poslanci Lubomíru Wenzlovi, prosím.
Vážená paní ministryně, na konci měsíce května letošního roku jsme se dověděli, že byla uzavřena smlouva na nákup bojových vozidel pěchoty, které mají nahradit starou techniku tohoto typu. Vždy jsem se vyjadřoval, že podporuji a i nadále budu podporovat nutnost modernizace naší armády. Na okraj chci uvést, že nejsem spokojený s formou, která byla zvolena pro informování poslanců, členů výboru pro obranu, o tomto kroku, ale na to jsme si tak už, byť neradi, zvykli. Za druhé, zda byla dodržena technická specifikace techniky tak, jak byla nastavena?
Nyní prosím tu druhou.
Vždy jsem byl pro, mít moderní armádu, a podporuji kroky vedoucí k její modernizaci. Vycházeje z informací z otevřených zdrojů se vás chci zeptat na následující: Za prvé, zda stále platí, a jednání jsou i takto vedena, co se týče stanovené ceny a počtu letadel?
Děkuji za přednesení vaší interpelace. Připomínám, že zítra, v pátek 16. června, budeme v 9 hodin pokračovat, a sice v přerušené 66. schůzi Poslanecké sněmovny.
Ale ještě jednu věc: není nic dohodnuto.
Děkuji a doplňující dotaz. Děkuji a tímto přistoupíme k další interpelaci pana poslance Huberta Langa.
To všechno tady již bylo mnohokrát zmíněno. Už se trošičku lišíme v té finanční pomoci.
Takže ano, já s vámi souhlasím, ta diskuse byla zatížena velmi špatnou definicí toho, o čem se bavíme. A flexibilní formy solidarity jsme i my zakomponovali do tohoto. Jsou tam tři. Jsou to relokace, které nejsou ovšem povinné, a to je ta změna od toho, co jsme napříč politickou scénou všichni odmítali, a myslím si, že správně odmítali, druhá forma té flexibilní solidarity je finanční solidarita a třetí forma té flexibilní solidarity je to, čemu já říkám technická solidarita. A co se týče těch lidí, o kterých mluvíte, a ten přepočet jako takový, ten přepočet samozřejmě ještě bude vytvářen technickými normami.
Vážený pane premiére, vy vlastně přiznáváte, že jste rezignovali svým podpisem na kvalitní azylové české řízení, tak to je za prvé.
My jsme nerezignovali na žádnou dobrou azylovou politiku České republiky. Ten problém přece primárně nespočívá v České republice. Vůbec nefunguje návratová politika, ta se touto smlouvou výrazně zlepšuje. Můžete vracet nelegální migranty i do zemí, které nejsou zeměmi jejich původu. Takže těch zlepšení, ke kterým tady dochází, je celá řada. A co je cílem tohoto opatření? Proto se tady spojily státy, které na tomto řešení mají zájem. Ano, jsou zde síly i v Evropském parlamentu, které nechtějí tímto silným způsobem řešit nelegální migraci. Nebude jednoduché se na těchto opatřeních domluvit, ale podle mého názoru a podle názoru mých kolegů jsou to opatření správná.
Děkuji a prosím dalšího přihlášeno a vylosovaného, pana poslance Radovana Vícha.